Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Peštová a připraví se pan poslanec Heller. Paní poslankyně, prosím.
Já bych chtěla zareagovat na paní poslankyni Ochodnickou. Já bych tady moc tu Kanadu nevytahovala. Moje dcera před třemi lety byla v deváté třídě a studovala v Kanadě. Před třemi lety, když jsme si spolu volaly, tak mi vysvětlovala, že se v Kanadě zvedl takový fenomén, že máme tři pohlaví. Nebo respektive máme muže, ženu a "to". Před třemi lety. Já říkám, to než k nám dojde. A už je to tady! Já už jsem se v tom ztratila, já se omlouvám. Tamto jsou možná nějaké pocity, nebo ten člověk se nějak cítí. Takže říkám, já bych tady neukazovala, kdo v jaké zemi co máme, my řešíme problém tady. Rozumím, to, co řekl tady můj předřečník, pan Aleš Dufek, prostřednictvím paní předsedající, že má s tím problém, protože já mám taky problém s tím názvem. Já mám problém s tím názvem, ale nemám problém s tím vnitřkem. Já si myslím, že tady Poslanecká sněmovna je rozdělená na dvě půlky. Jedna půlka říká, mám problém s názvem, tudíž ano, musí se vyřešit název. Myslím si, že kde se tady Sněmovna bude štěpit, to jsou ty děti. To bude další velký problém. Ale určitě shodu najdeme všichni v tom, že chceme, aby po sobě dědili, aby měli přístup na svoje informace, aby měli vdovský důchod, který máme my. To jsou věci, myslím, že na tomto najdeme napříč shodu. Tady asi se hádat nebudeme a nebude tady nic, co by nás štěpilo. To jsou dva problémy.
Nyní je na řadě pan poslanec Heller a připraví se pan poslanec Novák. Pane poslanče, prosím.
Tady bylo rozebíráno počet procent a podobně. On to tady opakovaně Aleš Dufek, kolega Aleš Dufek, to tady opakovaně řekl. Já jsem z Jihočeského kraje, to je mimochodem zemědělský kraj, prostě u nás na jihu Čech je hovězí hovězí, kuřecí je kuřecí. Všechno má svoje názvy.
Prosím, ujměte se slova.
Na úvod řeknu, že jsem zastáncem manželství jako výhradně svazku muže a ženy a má to podle mého názoru zůstat i nadále. Manželství je jistá výsada a privilegium, v tom souhlasím i s těmi, kteří předkládají návrh, který má manželství otevřít nebo rozšířit na další stejnopohlavní páry, nicméně já jsem přesvědčen, že ta výsada, to privilegium, pro manželství mělo a má své důsledky a důvody a že i to, že je to privilegium, znamená i to, že ty páry nesou jistou regulaci a omezení, když do toho svazku vstoupí. Jak to privilegium, tak ta regulace nebo do jisté míry omezení svobody má své důvody. Dříve církve, dnes více stát toto privilegium poskytuje nikoliv výhradně a pouze proto, aby stvrdilo jakýkoliv cit dvou lidí, kteří do manželství vstupují. A to prostě mohou zajistit jenom páry, kde na jedné straně je muž a na straně druhé žena. Tak to prostě biologicky je a nejde to jakkoliv změnit. Jak říkám, stát nereguluje a neomezuje svobodu muže a ženy kvůli jejich citu a kvůli jejich lásce, ale kvůli tomu, aby bránil rychlému spontánnímu rozpadu rodin, které by dostaly do problémů zejména děti, ale i další členy rodiny. Jinak jsem totiž přesvědčen, že státu není nic do toho, kdo s kým a jakým způsobem žije, kdo jakého partnera či partnerku si k soužití vybírá. Já dokonce nevylučuju to, že mezi partnery, myslím teď v tuto chvíli mezi stejnopohlavními partnery, může existovat dokonce i silnější cit, silnější láska než u řady heterosexuálních partnerů, kteří vstupují dnes do manželství. Ale znovu chci zopakovat, že manželství tu není jenom kvůli potvrzení lásky, je tu kvůli vytvoření stabilního a bezpečného přirozeného prostoru pro narození a výchovu dětí. Proto si také myslím, že adopce dětí by měla být umožněna výhradně muži a ženě a neměla by být rozšířena či jakkoliv v tomto smyslu ředěna. Mně je jedno, kdo jak a s kým žije, a myslím si, že stát by měl do spontánních lidských vztahů zasahovat co nejméně, respektive vytvářet taková pravidla, která lidi, partnery, ať už má partnerství jakoukoliv podobu, omezuje a komplikuje jim život co nejméně. Proto takové věci jako informace o zdravotním stavu partnera, otázky dědických vztahů, to jsou věci, o kterých já jsem schopen připustit diskusi, a rád budu hledat takovou podobu těchto změn, která dnešním stejnopohlavním párům žijícím v registrovaném partnerství co nejvíce usnadní život. Jenom řeknu na závěr, že projednáváme věc velmi vážnou. Není to věc, která je parametrem, tak jako rozhodujeme o celé řadě zákonů, kdy měníme parametry hospodářské politiky, regulace nejrůznějších oblastí hospodářského života, alespoň to, co třeba zajímá mě jako ekonoma, co lze velmi snadno a rychle opravit nějakými dalšími novelami v co nejkratším čase. Pro mě tím nefér argumentem a nefér termínem už je samotný termín manželství pro všechny. Podle mého názoru je to zavádějící spojení. Podle mého názoru je to manipulativní spojení, protože, jak jsem říkal, manželství je privilegium a tímto návrhem zákona chcete pouze to privilegium rozšířit na další privilegovanou skupinu, ale to neznamená, že to bude manželství pro všechny. Rozhodujeme o tom v České republice, rozhodujeme o manželství pro české občany a vůbec to nemá nic do toho, jaký máme názor na zakotvení České republiky mezi západními demokraciemi nebo jaký názor máme na stávající Rusko.
Všechna města, všechny obce, které upozornily na to, že mohlo dojít k chybě, byly vyslyšeny.
Děkuji, pane ministře. Zeptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě v rámci této interpelace? Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Takže končím i projednávání tohoto bodu a dostáváme se k další interpelaci, kterou je interpelace na pana ministra kultury Martina Baxu. Paní poslankyně, prosím.
Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já toto téma považuji za velmi důležité, ale vzhledem k tomu, že tady pan ministr Baxa není přítomen, tak bych chtěla požádat Sněmovnu o přerušení této interpelace do doby jeho přítomnosti.
To znamená přerušit písemnou interpelaci do doby přítomnosti člena vlády. Pro příchozí kolegy: hlasujeme přerušení této písemné interpelace do přítomnosti pana ministra Baxy. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Takže tuto interpelaci jsme přerušili do přítomnosti pana ministra kultury Martina Baxy. Nyní si dovolím načíst omluvy. Ano, hlásí se pan poslanec Juchelka.
Děkuji.
Pan ministr je zde přítomen, ale bohužel tady není přítomen pan poslanec Králíček. Tím pádem tato interpelace propadá. Dostáváme se tedy k další interpelaci, kterou je interpelace na pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Mikuláše Beka. A já zahajuji rozpravu, do které vidím přihlášeného pana poslance Juchelku. Zagonguji pro kolegy z předsálí, protože padl návrh na přerušení této písemné interpelace do přítomnosti pana ministra Beka. Ještě jednou zagonguji, ale myslím, že už jsme tady v dostatečném počtu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra Beka? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Takže tuto interpelaci jsme taktéž přerušili do přítomnosti pana ministra. Předseda vlády Petr Fiala odpověděl na interpelaci poslance Karla Havlíčka ve věci nákupu pásových bojových vozidel pěchoty. Také děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 120, což jsou ústní interpelace. Nikoho nevidím. Otevírám tedy bod číslo 62, kterým je
Pan profesor Noland (?) řekl: "Rodičovství homosexuálních párů je obrovským a riskantním sociálním experimentem, jehož výsledky se začnou projevovat plně až po další generaci." A to je opravdu vážné prohlášení a je třeba ho mít na paměti.
Ano, paní poslankyně, rozumím.
Je to příběh jednoho devítiletého chlapce a jeho babičky. Babička z toho byla překvapená, protože jinak je to takový veselý klučina. A tak se ho ptala, Pepíku, co se stalo? A Pepík říká, babi, jsem já kluk? A babička říká, Pepíku, to víš, že jseš kluk! A babi, jseš si jistá? A babička říkala, no, Pepíku, jsem si jistá - jako kluk ses narodil, jako kluka jsme tě pokřtili a jako kluka tě teď oblékáme a chodíš do školy. A Pepík říkal, víš, babi, ale paní učitelka říkala, že jsou kluci, kteří jsou vlastně holky, a holky, kteří jsou vlastně kluci. A babi, jseš si opravdu jistá, že já jsem kluk? Víte co? To je přece špatně! Jako můžeme mást hlavy dospělým lidem, kteří mají svoje názory a kteří si mohou informace ověřovat. Ale pro mě to, že paní učitelka ve třetí třídě takhle zpochybňuje dětem jejich identitu, je naprosto nepřijatelné, trestuhodné. A moc doufám, že se nedožijeme toho, že to bude standardní přístup na našich školách.
A prosím, ubezpečuju o tom i celou společnost. Já jako gay rozhodně nikomu neberu duhu. Prosím, užívejte si ji, kdo chcete, jak chcete! Ubezpečuju vás, že dokonce ani netoužím po žádném mimořádném zacházení. Jediné, co chci, je být plnohodnotným členem této společnosti!
Pan poslanec Balaš nyní vystoupí s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane předsedající.
Prosím.
Musím říct, že o tomto nevím. Já umím říkat, že i nevím. Takže opravdu nedokážu se k tomuto vyjádřit. Zkrátka nevím o tomto.
Vracíme se do rozpravy. Nyní vystoupí paní poslankyně Bačíková Jana. Jenom upozorním, že budeme jednat do 14 hodin, kdy přerušíme.
Děkuji. I když respektuji práva každého jednotlivce a jeho právo na lásku a oddanost, musíme si položit otázku, jaký dopad by měla tato změna na naši společnost jako celek a zda je nutná opravdu v takovém rozsahu. Manželství je a bylo utvářeno zásadami a hodnotami, které zohledňovaly zájmy rodiny, společnosti a její budoucnosti. Pro manželství byly stanoveny určité normy a povinnosti, které měly poskytovat stabilitu a ochranu pro páry a případné potomstvo. Ostatně potomstvo a podpora byla jedním z cílů ochrany institutu rodiny a také klíčovým zájmem státu a společnosti. Pokud když ale hovoříme o rozšíření manželství na všechny, zvažme dopad na tyto tradiční hodnoty. Sňatky pro všechny by mohly vyvolat otázky ohledně ztráty identity, manželství a jejho zvláštního postavení v naší kultuře. Navíc zavádění nových norem manželství by mohlo mít vliv na stabilitu tradičních manželských svazků a rodin. Dalším neopomenutelným bodem, který je třeba zvážit, je samozřejmě otázka rodičovství a výchovy dětí. V tradičních manželstvích byla biologická rodičovská pouta jasná a jednoznačná. S rozšířením manželství na všechny by se však mohla otevřít debata o právech a zájmech dětí a o jejich vztahu k biologickým rodičům. Nevyhýbejme se těmto otázkám, neberme je na lehkou váhu. Je důležité pečlivě zvážit dopad našich rozhodnutí na celou společnost a na budoucnost našich rodin a dětí. Chápu však, že není optimální, že dnes registrované partnerství neumožňuje získat některá práva, která jsou velmi praktická pro společné soužití, a bylo by opravdu fér, aby tato práva mohli využívat. Jedná se například o společná jmění, společná nájemní práva a tak podobně. K tomu ale není potřeba rozmělňovat pojem manželství, ale postačí úprava aktuálně nedostatečných práv registrovaných partnerů. Věřím, že tak dojde k širšímu společenskému konsenzu. Může to být spíše výraz obavy o zachování tradic a hodnot, které jsou nám drahé. Je důležité, abychom byli schopni otevřeně diskutovat o těchto otázkách a hledat kompromisy, které budou respektovat potřeby a hodnoty všech členů naší společnosti.
Nyní vystoupí v pořadí paní poslankyně Nováková. Mám tu jedno zrušení omluvy, a to paní poslankyně Pošarové. Paní poslankyně, prosím, máte prostor.
Dvě pobočky tak budou pro městský obvod Ostrava-Jih dostačující. Prosím vás, nezaměňujte obvody a městské části. Tak v jedné části odpovědí mám, že je to dostačující, a za několik odstavců, že přece jenom o tom se jedná. Já chápu, že odpověď byla připravena 25. dubna, že pravděpodobně došlo k nějaké změně, nicméně opravdu nepůsobí dost věrohodně, je-li takový rozpor v jednom jediném dokumentu. Nyní k bodu pět, kdy já jsem se chtěla seznámit s kompletními podklady, které se týkají rušení poboček v Moravskoslezském kraji, minimálně předpokládám informace o bezbariérovosti a spádovosti. Jestli je to tajné, vše, co se děje kolem České pošty, tak prosím. Jak ovlivní případné omezení otevíracích dob doručování dle trestního a správního řádu? Jak bude počítána fikce doručení v případě otevření poboček pouze dva dny v týdnu? Bylo mi řečeno, že se to nijak nedotýká doručování, doručování bude zajištěno. Takže já bych to shrnula. Nepovažuji tuto odpověď za dostačující. Snažila jsem se opravdu podrobně rozebrat, proč tomu tak není, a poprosila bych pana ministra o reakci.
Pan ministr se hlásí do rozpravy.
Vážená paní poslankyně, já budu ve své odpovědi teď poměrně stručný. Obracela jste se na mě, prostřednictvím tedy paní předsedající, jako na ministra vnitra. Důležitá informace, kterou já jsem uváděl, je, že konkrétní metodiku jako takovou nebude a nikdy nevytvářelo Ministerstvo vnitra jako takové, ale management České pošty. Česká pošta určovala kritéria. Česká pošta má k dispozici analytické materiály. Ale já skutečně nebudu tím, kdo bude říkat, jaká konkrétní kritéria Česká pošta vybrala pro zrušení té které pobočky. Nemám důvod jim nevěřit, že asi skutečně v pěti případech, pokud si pamatuji správně, v tom hodnocení a v té třeba neznalosti nějaké lokální danosti skutečně došlo k nějakému pochybení. Nebyli jste jedinou poštou a skutečně při předložení validních argumentů od lokálních autorit došlo k přehodnocení rozhodnutí. Určitě vám patří i jedna omluva, a tady máte pravdu a to já zcela uznávám, úředníci Ministerstva vnitra, kteří připravovali odpověď, by skutečně neměli zaměňovat ostravské obvody za městské části, a jistě toto slyšeli a teď se červenají v koutku své kanceláře. A ještě jedna poznámka. Samozřejmě byli informováni starostky, starostové, primátorky, primátoři, kde se ta pobočka České pošty rušila. A já se domnívám, že ta možnost informování i starostů menších obcí tady skutečně byla naplněna, Česká pošta zveřejnila, inzerovala velmi podrobný seznam s vysvětlením a postupy i na svých webových stránkách. Já asi nebudu zdržovat ani další, kteří chtějí ještě interpelovat. Můj závěr - a určitě o tom rozhodneme hlasováním - je, že odpověď na tuto písemnou interpelaci, na položené otázky, byla dostatečná.
Děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou vystoupí nyní paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Bylo tam jaro, sluníčko, kytky a byla tam taky nádherná duha. A maminka se mi za ten obrázek začala omlouvat. A já se přiznám, že jsem nejdříve nechápala, proč se mi omlouvá, a pak jsem pochopila, když mi řekla: "No víte, ona teď duha není pro všechny." - A tak já tady chci říct, že duha je pro všechny. A zvláště je pro ty pětileté děti, které ji milují a které ji rády malují. Já si té jeho iniciativy opravdu velice vážím. On ví, že jsem jeho návrh podepsala, ale že jsem si ho předtím třikrát přečetla, a protože jsem pouze MUDr., a nikoliv JUDr., tak se přiznám, že jsem si nechala udělat i vyjádření právníka, protože opravdu si myslím, že je třeba narovnat práva homosexuálních svazků, a naprosto s tím souzním, je třeba narovnat právo majetkové, právo dědické, právo na informace, právo na vdovský důchod. A toto všecko v tomto návrhu zákona o partnerství je. Ale to, co tam není, a to, co já jsem opravdu hledala i pod čarou, aby nebylo, tak není tam právo na adopci dětí. Takže opravdu jsem ráda, že všechna tato práva naprosto reálně budou napravena a narovnána, ale na druhou stranu že nejdeme za červenou linii, za kterou nikdo z nás - nebo doufám, že nikdo z nás - v klubu KDU-ČSL nechce jít, a to je právo na adopcí dětí. Na tom kulatém stole se vyjadřovala spousta velice kvalitních řečníků a odborníků a jedna z těch věcí, která mě mile překvapila a potěšila, byla ta, že z renomovaných právnických úst tam zaznělo, že neexistuje právo na dítě, že opravdu to bylo řešeno na úrovni Evropského soudu a právo na dítě, bylo řečeno, že neexistuje. Já si myslím, že tito lidé nejsou ani VIP osoby a ani to nejsou osoby hodné nějakého zvláštního zřetele. Ale teď k té statistice. Ale ona tam i měla rozklíčováno, proti komu tyto trestné činy s rasistickým podtextem byly vedeny. A mě to upřímně překvapilo. Ale toto byla opravdu data, která říkal člověk v úplně jiné souvislosti, nemám důvod jim nevěřit, a navíc musím říci, že jsem si je ověřovala i z druhé strany. Samozřejmě byla to jenom jedna z anket na Seznamu. A oni se ptali těchto respondentů, jestli mají být sexuální menšiny zařazeny mezi chráněné skupiny. Takže i toto pro mě je důkazem a potvrzením toho, že opravdu ten mediální obraz, který tito lidé kolem sebe vytvářejí, není reálný a není pravdivý. Dokonce někteří, kteří nemají úplně rádi naši krásnou Českomoravskou vysočinu, tak říkají, že jsme z opičích hor.
Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě. S faktickou poznámkou byli dále přihlášeny paní poslankyně Helena Válková a Jana Pastuchová. Prosím.
Jenom k jedné faktické věci, která zde zazněla v těch minulých debatách. Takže dovolte mi přitáhnout vaši pozornost k tomu, že Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské komory se vyjádřila oficiálním stanoviskem, které začíná slovy: "Otázka výchovy dětí stejnopohlavními páry se zdá být složitá, ale dle našeho názoru je především nutné, aby dítě vyrůstalo v milující rodině, kde má oporu v dospělém, kde má svoje pevné zázemí, pocit jistoty a bezpečí." Já jsem to sem chtěla fakticky přinést pro ty, kteří uvažujete o stanoviscích různých skupin společnosti, abyste si mohli jednoduše dohledat i toto stanovisko této odborné společnosti. A přeji nám všem, aby dál probíhalo dnešní jednání v důstojném duchu, abychom se neuchylovali k nějakým věcem, které nejsou pravda, ale pouze domněnky.
Také děkuji.
Já kvituji, že vystoupení paní Richterové bylo takové rychlé, stručné, logické, racionální, takže chtěl bych v tomhle modu pokračovat. Proč to dělám? To znamená, zachovejme tady tenhle základ našeho právního systému. Tisíce let, tisíce let trvá manželství jako svazek muže a ženy. Bylo to tak za otrokářské společnosti, bylo to tak za feudalismu, bylo to tak v minulých stoletích, bylo to tak za komunismu i nacismu, byť byly různé systémy, které vymýšlely na začátku i různé experimenty. Toť vše.
To znamená nejprve pan poslanec Nacher, připraví se paní poslankyně Válková a poté paní poslankyně Urbanová.
Děkuji, paní místopředsedkyně.